Nyní vystoupí pan poslanec Klán.
To je nepochybné.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
A i z tohoto důvodu jsem nechtěl, aby byla zkracována lhůta pro projednání věci ve výborech. Doufám, že se to nikdy nezmění. To může jenom policie v rámci nějakého konkrétního podezření. A je vám jasné, že to je velmi složité v oblasti justice. Pak už jenom poslední poznámka. A jenom obecná poznámka k tomu, co říkal pan poslanec Benda. Já si myslím, že to tak je dobře.
Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj se závěrečným slovem? Myslím, že v rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat na zamítnutí nebo na vrácení. Nejprve rozhodneme k přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Návrhy ke zkrácení lhůty nebyly. A já požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl.
Základní změny, ke kterým by mělo předkládanou úpravou dojít, spočívají v tom, že nově by mělo být zcela jasné, jaká jsou pravidla pro vstup do oboru znalectví.
Mí předřečníci zde zmínili historii telefonů. Možná že začali od Grahama Bella, ale skončili u mobilních aparátů. Ten telefon telefonoval, proto se jmenuje telefon. Občanský průkaz ve své historii sloužil jako průkaz občana, to znamená, občan se jím prokazoval vůči orgánům. Proto občanský průkaz měl formu knížečky. Přišla ale doba elektronizace a v této elektronizaci některou moudrou hlavu s vlasama, jak říká moje babička, napadlo, že většina těchto údajů je zbytečná. I jal se měnit občanský průkaz a udělal z něho zpátky klasickou kartičku s těmi nejzákladnějšími údaji. A začal budovat rozsáhlé registry. Registry státní správy, tu na to, tu na ono, nebudu je zde vyjmenovávat. Trávil jsem pár hodin debatami s kolegou Koskubou ohledně problému zdravotnictví a prokazování chorob. Obrovsky apeloval na to, aby pacienti měli možnost v nějaké formě dokladu, který mají trvale při sobě, mít záznam o svém zdravotním stavu. Obrovsky by to ulehčilo lékařům práci a mnohdy možná i zachránilo život. Uvedu příklad třeba psa nebo kočky a jeho očkování proti vzteklině. A kolikrát se stalo, že ten pes někoho pokousal. Mě třeba pes pokousal a byla to docela velká patálie, než majitel prokázal, že pes je očkovaný. O co jednodušší by to bylo, kdyby mohl lékař, zvěrolékař, zaznamenat do dokladu občana vlastnícího tohoto psa takovýto údaj. Tak jsem to chápal. Tím, že na těchto průkazech ale vznikl elektronický čip, se otvírá úplně nový prostor využití toho čipu. Čili co bylo dřív? Vejce, nebo slepice? Z tohoto pohledu si myslím, že by bylo chybou rušit elektronický čip, když už na těch občanských průkazech je a začíná se docela masivně rozšiřovat. Padly tady debaty ohledně bezpečnosti. Nechci se příliš k tomu vyjadřovat. To vše ale je vývoj do budoucna. Já se chci zaměřit v tomto zákoně na jednu věc, na to, o čem jsem hovořil ze začátku. Jak vznikl tento zákon. Co bylo důvodem, aby vznikl. I tady v tomto zákoně se hovoří o dvou registrech, které jsou v pravomoci přímo pana ministra. A když se podíváte, o obou se hovoří tady v tomto zákoně. Já se ptám, a ta otázka asi bude nevyslyšena, protože jak už jsem tady zmínil, státní správa pracuje salámovou metodou - proč se tyto registry nesjednotí? Jaký je titul udržovat dva tyto registry? Ale proč se tyto systémy nesjednotí? Proč neustále v zákoně držíme tyto dva systémy a pouze poukazujeme, že z jednoho se vytahují tato data, z druhého tady tato data? Je to otázka, zda vůbec byl dán úředníkům úkol od těch, kteří by měli koncepci státní správy řešit, aby na takovýchto úkolech pracovali a takovýto návrh připravili. A ten občan mu je úmyslně nebo neúmyslně nemůže poskytnout, nebo nechce poskytnout. A již jednou zde zmiňované problémy spojené s prokazováním stavu, myslím teď manželského stavu, kdy to jsou údaje, které jsou dobrovolně evidovány.
Kvůli selhání jednotlivce se nikdy nemá měnit systém. Vždycky o tom tady mluvím, vždycky prosím, nedělejme změny systému na případu konkrétních chyb konkrétních lidí nebo konkrétního selhání jednotlivce. Vždycky to pokládám za velikánskou chybu. O automatickém generátoru mluvila paní profesorka Válková. Všechny automatické generátory, které jsme zatím zkoušeli v justici, vedly spíše k zvýšení problémů než k snížení problémů. Stejně tak spory o místní příslušnost v případě osob, u kterých se obtížně určuje jejich bydliště, respektive kde je to spojeno s velkými náklady. Ve výsledku ale přece mi to nezjednoduší vůbec nic, protože ty osoby jsou obtížně dohledatelné, tím pádem se jim obtížně doručuje, tím pádem mám nějaké fikce doručení, kde si tady vlastně mnoho nepomůžu. Ale ve výsledku problematičnosti těch sporů si myslím, že je to možná ještě více zkomplikuje, než aby je to zjednodušilo. Nešlo se úplně radikální cestou. Upřímně řečeno na Nejvyšším soudu je soudců mnohem více než na Ústavním soudu, asistentů a dalšího pomocného personálu mnohem více než na Ústavním soudu, takže zase je to taková hezká myšlenka, která říká, tady nějakým způsobem pomůžeme. Ale v naší soudní soustavě, tak jak je nastavena, tak se to úzké místo tady zúží a zase přejde na ten soud, teď nechci říct vůbec nadřízený, protože Ústavní soud samozřejmě z hlediska našeho ústavního pořádku není nadřízený, ale ten, který ještě může přezkoumat taková rozhodnutí. Já mám prostě pochybnosti o tom, jestli celý ten návrh zákona má smysl.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní pan poslanec Stanislav Grospič v obecné rozpravě.
V této souvislosti také cítím trošku určitý dluh v celé soudní soustavě a zejména Nejvyššího soudu, který neplní tu úlohu sjednocování a ujednocování judikatury, což je také velice závažný problém, který se potom promítá v praxi do rozhodování obecných soudů a bohužel tedy i do toho občanského soudního řízení. Takže to je i z toho mého pohledu příspěvek do této diskuse. Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky se tvrdí, že nebude žádná. Myslím si, že opak bude pravdou. Dopady na podnikatelské prostředí - ano, s tím bych souhlasil, ty budou. Je otázka samozřejmě, jak se toho zhostí soudy obecné a samozřejmě i právě Nejvyšší soud ve svých judikátech. Byl bych velice nerad, aby osud toho zákona potkal tentýž osud jako osud návrhu zákona o státních zastupitelstvích.
Ta schůzka se uskutečnila. Jediný pozměňovací návrh, který by přicházel v úvahu, je nemít na té občance žádný čip. Tento pozměňovací návrh samozřejmě ministerstvo podporovat nemůže, protože by došlo k likvidaci toho zákona. Takže já začnu otázkou bezpečnosti. Minule jsme tady vyslechli takovou docela hezkou historku o tom, jak nějaký pán si udělal všechno na otisky prstů a pak vylezl z vířivky a nemohl se dostat domů. Chtěl bych jenom upozornit, že součástí cestovního dokladu, povinnou součástí jako biometrického údaje, jsou právě otisky prstů. Biometrické údaje, tedy otisky prstů, jsou nepovinně i na německém občanském průkazu s čipem. Na něm se nic nemění. Na rozdíl od toho systému třeba těch SMS má všechno. Takže já to za nějaké velké zvýšení bezpečnosti nepovažuji. Dále jsem požádal, a ministerstvo mi dodalo další argumenty, proč by ten čip na občance měl být. Když jsem se podíval na to, co je tam navrhováno, tak ty aplikace, které jsou tam navrhovány, by dávaly smysl jenom tehdy, kdyby občanský průkaz byl jedinou alternativou, jak můžete vstoupit. Další argumentace, která tam byla, se týkala elektronického podpisu, který je možné do toho čipu dát. Mně se nepodařilo nic zvláštního vymyslet. Ty elektronické podpisy jsou dobrovolnou součástí některých občanských průkazů v jiných státech. Tehdy nebyla ta technologie NFC. Teď ta nejdůležitější věc. Tento zákon je velice důležitý a bude určitě dobře, když ho Sněmovna přijme ještě v tomto období. A teď zacituji jeden z těch paragrafů, které tam jsou. To znamená, tento zákon už připouští, a těch možností je víc včetně toho smartphonu, připouští možnosti identifikace různým způsobem a je to správně. Není to pravda. Je samozřejmě na každém poslanci Poslanecké sněmovny, aby se k tomu vyjádřil.
Další - Údaje vedené v seznamu znalců. Musíme mít veřejný seznam znalců, ve kterém musí být kontakty, ve kterém musí být telefonní číslo na daného znalce, ve veřejném seznamu musí být telefonní číslo s tím, že v okamžiku, kdy se jakýkoliv z těch údajů změní, tak to musím do deseti dnů nahlásit, kdybych náhodou byl znalcem, pod velmi nemalou pokutou. Ale současně všechny tyto údaje, které já musím hlásit, kdybych byl náhodou znalcem, a které jsou pod tučnou pokutou, ještě si může ministerstvo ověřovat z údajů v informačních systémech veřejné správy, stejně jako předseda krajského soudu. Buďte si jisti. Paragraf 20, povinnost mlčenlivosti. To je to, na co upozorňují advokáti opakovaně. Ale v okamžiku, kdy řeknu, že existuje státní orgán, který má možnost si vyžádat konkrétní posudek a vůči tomuto státnímu orgánu jakoby při výkonu dohledu je prolomena povinnost mlčenlivosti, tak dostávám případné advokáty, kteří si vyžádají kontraposudek v dané věci, do nesmírně komplikované situace, protože - Já špatně nevidím. Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolat ani vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad znaleckou činností. Je to tam, nebo to tam není?
Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid.
Ano, děkuji. Budeme pokračovat už jenom drobnostmi. Jenom zase upozorním. Další vyhláška. Ona to zase není tak úplně legrace, protože to samozřejmě může výrazně zdražovat výkon té znalecké činnosti. A na rozdíl od jiných vyhlášek, které jsou předloženy, tak v tomto případě návrh této vyhlášky k mému překvapení předložen není. Takže kolik to bude ty chudáky znalce v jednotlivých oborech stát, před sebou předloženo nemáme. Totéž postup při zpracování znaleckého posudky a jeho náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Dobře.
Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Přeji vám pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v jednání. Nejprve přečtu omluvu. Dnes od 10.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Lorencová. A já otevírám další bod dnešního jednání a tím je Souhlasili jsme s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nyní se táži navrhovatele ministra vnitra Milana Chovance, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Nechce. Chce se ujmout slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom bych zopakovala, že třetí čtení proběhlo 3. února 2017 a návrh zákona byl vrácen k opakování druhého čtení.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Pilný. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na galerii pro hosty se dostavil náměstek ministra spravedlnosti Spolkové republiky Německo pan Christian Lange s delegací. Prosím o jeho přivítání. A nyní, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Máme tady opět bod elektronické občanské průkazy. O tom jsem tady mluvil včera, když se projednávalo globální oteplování -
Co s tímto laxním přístupem správce budete, pane ministře, dělat? Jaká opatření bude ministerstvo vůči správci vodního zdroje činit? V ochranném pásmu vodního zdroje je také velké množství černých staveb. Vodoprávní úřad vydal několik nesouhlasných závazných stanovisek k řízení o dodatečném povolení stavby. Stavební úřad nekoná. Jak budete postupovat jako úřad, který má chránit vodní zdroje v případě těchto černých staveb? A to jak vůči stavebnímu úřadu v Uherském Ostrohu, tak vůči krajskému úřadu ve Zlíně.
Poprosím pana ministra, aby reagoval.
Česká inspekce životního prostředí při provedené kontrole na základě podnětu pana Koláře, a pan Kolář skutečně nám těch podnětů poslal celou řadu, je velmi aktivní, tak skutečně, jak jste říkal, nezjistila přímé ohrožení vodního zdroje. My jsme právě k té namítané nečinnosti vykonali na Městském úřadě v Uherském Hradišti vrchní vodoprávní dozor, kontrolu výkonu státní správy. Kontrola výkonu byla zaměřena zejména na aplikaci vodního zákona, správního řádu a zákona o přestupcích. O tom, že to skutečně probíhalo na dobré úrovni, svědčí i statistiky vydaných opatření ve věci přestupků za porušení vstupu či vjezdu do ochranných pásem vodního zdroje, vydaná nesouhlasná závazná stanoviska k řízení o povolení i dodatečném povolení staveb a objektů v těchto pásmech, podněty na přezkum rozhodnutí stavebního úřadu a v neposlední řadě i vodoprávní dozor u správce vodního zdroje. Nelze tedy přisvědčit názoru pana Koláře, že vodoprávní úřad je nečinný. Postup stavebního úřadu budeme napadat podáním podnětu na Ministerstvo pro místní rozvoj, což myslím, že už se podle mých informací dokonce stalo. V posledním mailu od pana Koláře byla navíc zmíněna problematika nelegálního uložení stavebního odpadu. Ta je tedy novinkou, ta se zatím neobjevila a my jsme věc předali k prošetření České inspekci životního prostředí. Rovněž se objevil požadavek na vyvození trestní odpovědnosti konkrétních pracovníků Městského úřadu v Uherském Hradišti. Ale tady musíme konstatovat, že ministerstvo neshledalo důvod k podání trestního oznámení. Ale samozřejmě, pokud má pan Kolář názor, že důvody pro trestní stíhání jsou dány, může přirozeně podat trestní oznámení sám. Ministerstvo využije svých zákonných možností k nápravě stavu, podá podnět, což už se stalo, na přezkum postupu příslušného stavebního úřadu a v případném řízení o zrušení dobývacího prostoru bude trvat na splnění podmínek rekultivace.
Ne o doplňující otázku, jenom o konstatování. Ano, pane ministře. A já bych vám chtěl poděkovat za to, že aspoň nyní váš úřad začal něco dělat.
Děkuji, pane poslanče. Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bendl a bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Vážený pane ministře, nedostalo se mi odpovědi při projednávání zákona o vodách tady, tak zkusím využít prostoru v interpelaci. V okamžiku, kdy jedním brnknutím, jednou změnou věty odstraníte tuto výjimku, dopadne toto rozhodnutí v podstatě na většinu obyvatel žijících v České republice. Bude to znamenat obrovské investice. A ta změna je opravdu velká. Já chci vědět, zda existuje nějaká ekonomická analýza dopadů, jak se to projeví v povinnosti investovat.
My jsme si včera nerozuměli, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, a omlouvám se na to. Já jsem reagoval na jinou záležitost. Proto není třeba tento fakt dále zdůrazňovat. Srážkové vody jsou dle vodního zákona považovány za vody povrchové, proto se na jejich vypouštění nevztahuje povinnost povolení ani stanovení limitů, neexistují tedy ani sankce za nedodržení těchto limitů. Možnosti likvidace srážkových vod jsou nadále jak podle stavebního, tak vodního zákona jejich zasakování, tedy případně akumulace v místě vzniku, jednoznačně preferovaná metoda i z hlediska sucha. Způsob je plně vyhovující pro kvalitu vody v toku, a když to nejde jinak, vypouštění do jednotné kanalizace, tím se ovšem z nezávadné vody stane voda odpadní, kterou je pak potřeba čistit.
Žádné výdaje na neziskové organizace nehrají roli z hlediska toho, abychom našli dostatek peněz na zdravotní péči, to je pro vládu priorita. Nic z toho, co se týká financování neziskových organizací, nehraje roli v tom, abychom našli dostatek peněz na valorizaci důchodů. To je priorita. Aby ji dostal včas, aby ji dostal v potřebné kvalitě. A stejně tak jsem pro to, aby valorizace penzí příští rok byla alespoň 500 korun v průměru. Pan místopředseda Filip kritizoval moji odpověď na interpelaci, že byla příliš účetní. Nicméně, vážený pane místopředsedo, jinak to být nemohlo. Vy jste se mě totiž ptal, jak je to s tím financováním neziskových organizací, kolik jich tady máme, kolik dostávají peněz. Vy jste třeba tady psal: "Na internetu kolují informace o tom, jak některé neziskovky vydělávají na migraci, a to nemalé částky. A nejsou to stovky milionů korun. Nejsou to stovky milionů korun, jsou to ročně desítky milionů korun a to je velký rozdíl. Není to tak, že by putovaly neznámo kam, ale je úplně přesně známo, kontrolovatelné, vyúčtovatelné, jakým způsobem se ty finanční prostředky používají. Čili abych to řekl jasně, sakumprásk, jak to je. Já se pak ještě vrátím k těm střevům. Opět žádné stovky milionů korun. A není pravda, že to jde neznámo kam. Třeba asistence při přesídlení krajanů. Co to je? Kdo to jsou krajani?